Já bych si dovolil jako pamětník oponovat panu kolegovi Stupčukovi v tom, že by senátoři neměli právo zde prezentovat své vlastní názory. Nakonec uznali, že tady toto bylo hodně přes čáru, přestože tam všichni trpělivě seděli až do pozdních večerních hodin a přišli o nějaké snad hokejové utkání díky tomu. A přešlo se pouze k tomu, že senátoři, kteří jsou vysláni do Poslanecké sněmovny, musí souhlasit s tím, že souhlasí, že budou prezentovat ten názor, který sem nesou. Ale součástí tehdy toho projednávání v Senátu bylo jasně to, že senátoři mají právo zde projevovat své vlastní názory.
Já bych si ještě jednou dovolil ocitovat část mé předkládací zprávy.
Tak a to bylo zatím poslední do rozpravy. Definitivně končím rozpravu - před ukončením rozpravy, pardon. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy přerušit tento bod do přítomnosti pana ministra spravedlnosti. Je tady žádost o odhlášení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Já vím, že váš kolega na začátku schůze četl omluvenky, mohl byste nám připomenout, kde je pan ministr Pelikán? Mě by to docela zajímalo, proč tady není.
Já to s dovolením najdu.
No a já myslím, že máme odpověď na naši otázku. Vidíte, dneska jste se mohl do té debaty zapojit a zase jste to promeškal.
Nemáte závěrečné slovo, pouze navrhovatelé nebo zpravodaj.
Jedno mi vytklo výslovně, že tu říkám svůj soukromý názor, a následně pan ministr mě vyzval k tomu, abych řekl svůj soukromý názor na práci Sněmovny. Opět opakuji, že do té své písemné zprávy jsem vám všechny tyto rozpory výslovně uvedl. A tak jak jsem byl vyzván, nebo tak jak bylo vytčeno panem poslancem Bendou, abychom se bavili o meritu věci, co a s jakými právními předpisy je v rozporu, tak já jsem to tady ale v tom svém úvodním slově přece řekl. Ale pro jistotu tedy zopakuji: Vyřazení dozoru státních zástupců nad detencemi je v rozporu s mezinárodními závazky na nezávislou kontrolu detenčních zařízení.
Návrh zákona byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy, ke kterým bych se rád krátce vyjádřil. Toto by v případě pojetí pozměňovacího návrhu nebylo možné. K pozměňovacímu návrhu pana senátora Vystrčila, který navrhuje úpravu věty o zajišťování profesního rozvoje učitelů, pak lze uvést, že stávající znění nelze žádným způsobem vykládat tak, že jediná instituce, přes kterou bude možné zajišťovat profesní rozvoj a vzdělávání učitelů, bude Národní institut dalšího vzdělávání. Děkuji vám. S ohledem na existenci ostatních ustanovení o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a to musíme brát vždycky v kontextu, je zcela nepochybné, že na stávajícím systému poskytování vzdělávání a podpory se nic nemění. Každá instituce, která získá akreditaci, tak bude moci zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Rozhodně není naším cílem měnit to, co funguje. Chceme jen dotvořit prvky systému tak, aby pomáhal účinně a aby byl dostupný pro všechny učitele. Jiná otázka je, jak dneska vypadá kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich systematičnost, provázanost, logičnost. Tam samozřejmě ta nespokojenost je obrovská, ale to neznamená, jestliže ty věci nefungují tak, aby to učitelům sloužilo a byli s tím spokojeni, že rezignujeme na to systémové opatření. Nejzásadnější jsou ovšem pozměňovací návrhy pana senátora Papouška. Ty snižují výčet specializačních činností a zvyšují příplatek za ně a rovněž předpokládají snížení přímé vyučovací povinnosti pro všechny specializační činnosti. V případě zvýšení příplatku za specializační činnosti, jenom na okraj, by se jednalo o další nárůst finančních dopadů do státního rozpočtu o skoro 300 milionů korun ročně. Co se týče redukce specializovaných činností, je třeba uvést, že některé z nich existují již dnes. Konkrétně chci zmínit a připomenout speciálního pedagoga v oblasti školní logopedie. V situaci, kdy se nám vyčítá, a často oprávněně, že se málo opíráme o data, o výzkumy, o pilotní ověřování, máme jedny z mála podkladů, který je doložen. Postupný, rychlý nárůst dětí s logopedickými potížemi ve školách. V této situaci přichází návrh na zrušení školního logopeda. Dále je to návrh na zrušení specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. A tyto děti, kterých není mnoho, o ně se může postarat právě takovýto specialista - je navržen ke zrušení. Při projednávání v Senátu bohužel nezazněl pro rušení těchto činností žádný konkrétní argument. Kariérový poradce je něco, co je odpovědí na požadavky jak škol, tak hlavně zaměstnavatelů. Byl dlouho diskutován se všemi aktéry a je jednoznačně doporučen pro lepší propojení světa práce a škol. Diskutovalo se o tom mnohokrát. Obě tyto pozice jsou tak prospěšné jak pro vzdělávání pedagogů, tak pro vzdělávání žáků. A konečně co se týče navrhovaného plošného snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pro všechny specializované pozice, pak lze uvést, že musíme být logičtí. Ne všechny potřebují snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti. V návrhu zákona jsme uvedli pouze ty, u kterých je snížení vhodné, aby se pak ostatní učitelé mohli věnovat jak výuce a ti dotyční i té specializované činnosti. Já osobně jsem přišel na ministerstvo v době, kdy jsem si pouze pamatoval zhruba 22 let diskusí o kariérním řádu. Měl čtyři stupně. Čtvrtý stupeň byl podle nás úplně nepochopitelný. Lídr českého vzdělávacího systému. My jsme šli okamžitě na snížení počtu těch kariérních stupňů.
A teď jsem se zúčastnil jednání s polskou stranou i se Slováky, mimochodem k jiné příležitosti, a docela se nám usmívali, jak jsme na tom špatně ohledně liniových staveb, ohledně zákonů. Je pravda, že v Polsku to běží už podle mne za všeobecného souhlasu. Na Slovensku se ještě obávají rozhodnutí Ústavního soudu. Vždycky železnice patřila do ranku sociální demokracie, a je to dobře. Ale bez tohoto to nepostavíme. Já si myslím, že se tady bavíme o tom - a já si položím otázku. Jsou to práva konkrétních vlastníků, anebo se bavíme o občanských právech aktivistů? Já si myslím, že mezi tím je potřeba rozlišovat. Protože aktivisté většinou nebojují za vlastní majetek. Co si to vůbec tady berou za právo, které tady uplatňují? Já si myslím, že toto je potřeba omezit. Protože skutečně to právo je velmi složité a bez tohoto opravdu nesplníme ani mezinárodní závazky třeba s Polskem, nebo na druhé straně s jinými okolními státy.
Tady z té debaty naznávám dojmu, že tady nemáme žádný stavební zákon. Ale dámy a pánové, my tady máme stavební zákon a stavíme podle něj. Neříkám, že je dokonalý, ale tady se normálně staví. Ale přece tady máme legální způsob. A další věc. A jinak ještě jedna poznámka k panu kolegovi Bendlovi. To už dneska existuje. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Zahradník.
Já mám bohužel obavu, že tomu tak nebude.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážená Sněmovno, já se vyjádřím k několika věcem. A nemáte tušení, kolik lidí má své vlastní zájmy, kolik lidí se mě snažilo ovlivňovat. I samozřejmě vás přes vaše pozměňovací návrhy. Já jsem velmi ráda, že je přítomen pan poslanec Foldyna prostřednictvím pana předsedajícího. Co se týká předběžné držby. Víte, ten zákon, ta novela byla jasná od začátku fungování této vlády.
Já vás poprosím, přihlaste se opět do rozpravy případně s faktickou poznámkou. Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou.
Musím ještě zareagovat na pana kolegu Zemka prostřednictvím předsedajícího. Není pochyb o tom, že zákon o vlivu staveb na životní prostředí zhorší a zkomplikuje výstavbu v České republice. O tom není vůbec pochyb. Já myslel, že nám to vadí. Zřejmě to naopak některým poslancům ze sociální demokracie vyhovuje.
Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek. Připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
My si tady v té debatě trochu pleteme, co je správní řízení a co je proces EIA.
Pozítří, 29. června, končí lhůta pro definitivní převod písnického sídliště do rukou této firmy. Naléhavě vás proto, kolegové, prosím o podporu zařazení bodu s názvem Prodej sídliště Písnice jako první bod po pevně zařazených bodech dnešního jednání.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím vás, abyste přednesla i druhý svůj návrh.
Jedná se o sněmovní tisk 1078, vládní návrh zákona o zálohovaném výživném a o návrh našeho klubu KSČM, sněmovní tisk 780, návrh zákona o náhradním výživném. Musím říci, že mě velice mrzí pokrytectví vládních stran, které se zaklínají péčí o rodinu, přičemž jejich konkrétní kroky svědčí o pravém opaku. Myslím, že každému musí být jasné, že hádky, spory, vzájemné urážky a intriky, které vládní koalice předvádí, posunuly v preferencích proklamovaná řešení problémů lidí na vedlejší kolej. Ovšem pro nás komunisty to prioritou zůstává. Proto navrhuji zařazení těchto bodů. Mnoho neúplných rodin se totiž dostává do vážných sociálních a ekonomických problémů, což má dopady především na děti. Člověka mrazí z informací, že kvůli chudobě jsou děti odebírány z rodiny a poslány do ústavní péče. Až tam jsme se v 21. století dostali! Jde o naprosté selhání stávajícího systému a státu. Neúplné rodiny tak patří mezi nejvíce ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Vyplývá to i z analýzy Českého statistického úřadu z roku 2015, která dokládá, že příjmovou chudobou či sociálním vyloučením je ohrožena zhruba jedna třetina těchto domácností. K tomu si připočtěte velice nízkou úroveň vymahatelnosti práva. A to vyživovací povinnost neplní zhruba 40 % povinných rodičů. Zákon o zálohovaném výživném by tak měl alespoň částečně pomoci rodinám, které od povinného rodiče nedostávají řádně a včas soudem stanovené či schválené výživné. Chudobou a sociálním vyloučením je přímo ohrožena třetina samoživitelek a samoživitelů, kterým často nezbývá nic jiného než si brát půjčky, žít na dluh a riskovat propad do začarovaného kruhu dluhových pastí a exekucí. Neúplné rodiny s dvěma a více dětmi jsou čtyřikrát častěji ohroženy chudobou než ostatní populace. Výrazné sociální a ekonomické rozdíly se projevují už v mateřské a základní škole. Aby neměly hlad, vyhlašují se na školní obědy pro chudé děti sbírky a speciální programy. Umíte si představit, co nastane, pokud ještě k tomu nedostávají výživné? Podle průzkumu Asociace neúplných rodin nehrazené výživné z těchto důvodů vymáhá pouze 25 % osamělých rodičů. Pomoc ze strany státu by proto měla být mnohem výraznější. Takže navrhuji zařadit do programu schůze sněmovní tisk 1078, vládní návrh zákona o zálohovaném výživném, a současně s tím i návrh našeho klubu KSČM, tedy sněmovní tisk 780, návrh zákona o náhradním výživném, a to jako první dva body odpoledního jednání zítra, ve středu 28. června. Děkuji za pozornost. .
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, pokusím se vás znova přesvědčit o potřebě projednání sněmovního tisku 392 a jeho zařazení na program jednání naší 59. schůze Poslanecké sněmovny. Od té doby čeká díky vůli většiny vždy na konci fronty na projednání v prvním čtení, a to i po mých předchozích snahách o jeho pevné zařazení a projednání. Dnes, po 26 měsících jeho prvního zařazení na program jednání, musím konstatovat, že tento návrh na zrušení stropu pro odvody na důchodové a nemocenské pojištění a politiku zaměstnanosti v našem programu již vůbec nenaleznete. Nenajdete mezi námi už ani schváleného zpravodaje, kterého jsme nedávno schválili za člena kolegia NKÚ. Z tohoto pohledu, pokud nevyjde ani tento můj dnešní pokus, zvážím zcela reálně ústavní stížnost po skončení tohoto volebního období. Následně bych zítra požádal o pevné zařazení a pak o zkrácení termínu pro projednání. Stropy byly zavedeny v rámci pravicového novelizačního balíčku vlády Mirka Topolánka, který zásadně novelizoval v jednom sněmovním tisku na 50 důležitých zákonů. Členové naší vlády svým negativním stanoviskem podpořili i tak nejen balíček Mirka Topolánka, ale i svou vlastní výhodu, vlastně hlasovali ve střetu zájmů.
Infringement. Nechci vás strašit, ale pozor, pozor, hrozí nám. Ale jsme členy Evropské unie, nebo ne? Jsme tam schopní obhájit něco, nebo ne? Já doufám, že to tak není. Chceme se smířit s tím, že takový absurdní výklad bude jako normální? A zase příští vláda bude zachraňovat vaše nevyčerpané peníze. Už by to jednou mohlo skončit a nemuseli bychom se tím pořád strašit. Hrozí, hrozí. Četl jsem, že nám hrozí zastavení peněz kvůli tomu vynikajícímu nástroji pro veřejné zakázky na MMR. To je o rok vedle, paní ministryně, já se omlouvám.
Paní ministryně, nepokřikujte nám na pana poslance.
My jsme pro ten návrh zákona ve Sněmovně nehlasovali, z mnoha důvodů, nebudu je opakovat. Nicméně dneska máme pouze tři varianty: nebude nic, bude senátní verze, nebo sněmovní. Z těch tří variant pro náš klub je nejlepší podpořit sněmovní verzi - přes všechny naše výhrady.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán.
Děkuji za slovo. My se tady opravdu furt něčím strašíme. Jednou říkáme Evropská komise, Evropská unie to chce. Odněkud něco nám chce nařídit a vy to tak prostě uděláte. A my ještě navíc přitvrdíme. My se opravdu pořád jenom strašíme.
Přečtu omluvy. Nyní přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Kolovratník.
Dobrý večer, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. To je ta výhoda řádných přihlášek. Kdo se přihlásí řádně, počká si a nakonec se dočká. Ale aspoň není limitován těmi dvěma minutami. Já své vystoupení rozdělím na dvě části. V té první chci apelovat na to, abychom nezapomněli, co je vlastně meritem tohoto bodu, té novely stavebního zákona. A tady chci podpořit paní ministryni Šlechtovou a přimluvit se za ni. To je to meritum zákona. A já chci říct, my jsme s kolegy ministry, kterým za to chci moc poděkovat, na tom opravdu odpracovali - nechci říct, že stovky, ale možná stovky hodin vzájemnými debatami s Ministerstvem pro místní rozvoj, MŽP. Pravdou je to, co říkala paní ministryně, že jsme dopravní záležitosti teoreticky mohli řešit i separátně, zvlášť, v jiných zákonech, ale k tomu se asi v tuto chvíli nemá cenu vracet. Dnes máme dnešní datum, je to tak, jak to je, a ta debata je takto ložená. Já musím říct, že jsem rád, jak to nakonec dopadlo. Nám se pro dopravu spousta dobrých a drobných vylepšení povedla do toho zákona vyjednat, odhlasovat. Respektuji to, byla to nějaká politická dohoda nebo politická vůle, to umění v tu chvíli možného. A není to jenom předběžná držba. Je to také navrhované zavedení zrušení odkladného účinku žaloby proti vyvlastnění. Je to zavedení povinnosti strpět průzkumné práce na pozemku. A je to třeba také přesun těch vyvlastňovacích sporů z malých obcí s rozšířenou působností na krajské úřady, kde si myslíme, že ta specializace je prostě lepší a větší. A já tady s kolegy z ODS, konkrétně s Petrem Bendlem, sem tam svádím různé argumentační bitvy v médiích. Velmi pečlivě jsem vnímal argumentaci pana předsedy Stanjury o té předběžné držbě. Já za sebe říkám - a teď prosím, není to žádná moje předvolební nebo politická agitka v tomto období.
Myslím si, že bychom si měli zavčas vyslechnout podmínky, za jakých bude nakládáno s nerostným bohatstvím České republiky. Nerostné zásoby se nám zužují, deficit máme stále obrovský, bohaté oligarchy máme - ti nám přibývají. Je to můj obecný názor, a proto si dovolím zařadit tento bod. Zopakuji ještě jednou název: Informace vlády k podmínkám těžby lithia v České republice. Děkuji za pozornost.
Dále že to byli králové Vratislav a Vladislav. A potom Lucemburkové - Karel IV., Zikmund Lucemburský a Jan Lucemburský. A o nich není vůbec nikde ani zmínka.
Pane poslanče, máte pravdu. Není slyšet, co pan poslanec přednáší.
Velmi si vážím vaší práce, kterou jste tomuto tématu věnoval a také vaší trpělivosti, se kterou jste ji vykonal. Pak je tady další pojednání o tom, jak se bude dále postupovat.
Dále se přihlásil k pořadu jednání pan poslanec Vladimír Koníček.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Na minulých schůzích jsem vás z tohoto místa žádal o pevné zařazení bodů, které se týkají novel zákona o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jednu předložili poslanci za KSČM, druhou Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Na tuto schůzi pro jistotu tyto tisky organizační výbor nezařadil do programu vůbec.
Opravdu prosím sněmovnu o klid. Děkuji.
Jenom navážu, že se domnívám, že možná docela podstatná část té debaty tady zazněla. Jsem připraven ty dotazy zodpovědět. Já si uvědomuji, nebo domnívám se, že tam jsou ještě nějaké pozměňovací návrhy, které nebyly načteny. Zopakuji jenom, že nejsme v tomto ohledu na chvostu ať už mezi zeměmi Evropské unie, anebo mezi aliančními státy. Je to úkol, který vyplývá z aliančních dokumentů, především ze závěrů summitu ve Varšavě. Tak bych moc plédoval za to, abychom tuto změnu odsouhlasili.